Přitom ty dvě věci spolu nemají úplně společného jmenovatele. Prostě tak to je. Obávám se, že doba čistě dotační se chýlí ke konci a i vzhledem k budoucímu nastavení evropských fondů nás čeká poměrně brzy přechod na větší využívání finančních nástrojů. Já vím, že se to děje nejenom kolem Prahy, ale také kolem Brna. Doufám, že naše jednání s Evropskou komisí bude úspěšné. Česká republika by si v tomhle případě půjčovala s poměrně výhodným evropským úrokem. Ale myslím si, že nám nezbývá než tu situaci prostě začít rychle řešit všemi možnými prostředky, včetně národních a evropských.
Děkuji a vnímám zájem o doplňující otázku, prosím. Pan ministr má zájem ještě zareagovat, prosím. Nyní je prostor pro pana poslance Huberta Langa, prosím. Prosím, ujměte se slova.
Vážený pane poslanče, kolegyně, kolegové, jenom krátké shrnutí. Byly tady legitimní poznámky o tom, že se má zavést registr vozidel. Dokonce opozice říkala, že jsme ho zavedli příliš pozdě, že to příliš trvalo.
Opět odpověď přijde v souladu s jednacím řádem písemně. A nyní vystoupí pan poslanec Tomáš Kohoutek, poté Martin Kukla.
Děkuji. Vážený pane premiére, jsem z nádherného města na Labi, města Děčín, které je nejseverněji položené okresní město v České republice. Řešení k celoroční splavnosti se jmenuje plavební stupeň Děčín. Tento plavební stupeň Děčín nemá být postavený a lokalizovaný přímo v Děčíně, ale až několik kilometrů pod Děčínem v oblasti Dolního Žlebu. Odpověď je jednoduchá. Rozvoj lodní dopravy díky plavebnímu stupni Děčín by nejen pro Děčínsko přivedl nová pracovní místa, a to nejen v oblasti rejdařství, ale i v oblasti turistického ruchu v samotném městě, kdy při zvýšení hladiny řeky a její celoroční udržitelnosti by mohl být v městě Děčín vybudován nádherný přístav s marínou pro osobní lodě.
Také děkuji. Opět konstatuji, že odpověď bude zaslána písemně v souladu s jednacím řádem do 30 dnů.
Děkuji za slovo. Vážený, opět nepřítomný pane premiére, dívám se do programového prohlášení vaší vlády a nestačím se divit. Je to jako krásný sen, ale realita je úplně opačná, nehledě na to, že programové prohlášení jste raději po roce přepracovali, protože jste tomu asi sami nevěřili. Děláte si z nás srandu? Děláte si srandu z lidí v České republice, z obcí a krajů? Teď vám přečtu citaci z vašeho programového prohlášení. V kapitole regionální a místní rozvoj, cituji: "Udržíme stávající financování obcí a změníme rozpočtové určení krajů na základě shody Asociace krajů a navýšíme celkovou alokaci." Když se podívám do historie, tak se navyšovalo pouze za vlády Andreje Babiše. Minulá vláda byla pro obce a kraje velmi štědrá a bylo to díky EET, kontrolnímu hlášení a již zmiňovanému zvyšování směrného čísla.
Pane poslanče, to byla ta první interpelace, a poprosím vás, přistupte ke své druhé vylosované interpelaci. Prosím.
Děkuju za slovo. Vážený, opět nepřítomný pane premiére, nevím, jestli není zbytečné tady interpelovat, nejste tady vy, není tady ani nikdo z vlády, když se za sebe podívám, je nás tady pár poslanců, ale i tak přednesu svůj dotaz. Opět se podívám do programového prohlášení vlády, co slibujete lidem, a porovnám to se skutečností, co se tady v Poslanecké sněmovně za poslední dva roky událo. Zrušili jste EET a přišli jste o desítky miliard korun do státního rozpočtu. Zastropovali jste energie, ale nemyslím si, že by to lidem nějak pomohlo. Přidali jste si sami sobě a návrh bývalého premiéra Andreje Babiše na zmrazení platů jste poslali k vodě. Snížili jste valorizaci důchodů, rušíte pobočky pošt a finančních úřadů. A co dál? Nejsou léky, převážně antibiotika. Trvá to už velice dlouho. No, díky bohu, že nepokračuje covid, protože nevím, jak byste ho vy zvládli. Další věc - když se podíváte, co chystáte. Ale hlavně že tu máte Deštník proti drahotě, kterým lidem pomáhá.
Děkuji a opět konstatuji, že vám bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem do 30 dnů. Nyní vystoupí paní poslankyně Lenka Knechtová a poté se připraví paní poslankyně Monika Oborná.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, vážený pane premiére, členové církví a náboženských obcí v týdnu vyzvali k odvolání organizace Aliance pro rodinu ze struktur státu. K tomu připojili petici, kterou za pouhý den podepsalo přes devět tisíc lidí. Podle vyzyvatelů organizace mimo jiné šíří morální paniku a davovou hysterii. Pozorujeme, že se snaží dosáhnout cílů, které jsou proti náboženským hodnotám, stojí ve výzvě. Pane premiére, jaké je skutečné zapojení organizace Aliance pro rodinu do státních struktur a do státních orgánů?
Děkuji za dodržení času. Nyní vystoupí paní poslankyně Monika Oborná. Prosím.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vládní plán na vyšší poplatky za předčasné splacení hypotéky je podle ministra Zbyňka Stanjury vyvážený. O nějaké vyváženosti tedy nemůže být vůbec řeč. Zásadní změnu vláda navrhuje mimochodem v rámci změn penzijního spoření, a to v době, kdy je o hypotéky menší zájem a lidem se díky vámi nezvládnuté inflaci zvedají náklady. Pane premiére, jste si vědom toho, že návrhem na zpoplatnění předčasného splacení hypoték snižujete konkurenci mezi bankami na hypotečním trhu, hypotéky tím dál zdražujete lidem a podporujete další již tak vysoké zisky bank?
Opět bude v souladu s jednacím řádem odpovězeno písemně do 30 dnů. Nyní vystoupí pan poslanec Radek Koten, který byl vylosován s další interpelací.
Každopádně pana premiéra nepřítomného bych velice rád interpeloval ohledně obrovsky vysokých cenových stropů na energie.
Takže poslední moje interpelace, já si to zkusím zapamatovat z hlavy. Byli jsme svědky nového ministra pro evropské záležitosti pana Dvořáka, který prohlásil - děkuji, který prohlásil: "Češi mají rádi smrádek a teploučko. Jaký smrádek a jaké teploučko? Vy jste tam opakoval tu mantru, kterou říká tady pan ministr vnitra Rakušan.
Pane ministře, prosím.
Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, jasně, já jsem připraven se omluvit. Nejprve bych ale rád zdůraznil, že to, co jste tady citoval, nebyla moje slova, ale byly to titulky a zkratky, kterých se prostě novináři bohužel dopouští. Otázka paní redaktorky: Jsou Češi rasisté? Dvořák: "To bych si neodvážil říct. Jsou někdy trošku opatrní, řekněme. Spíš než rasismus já bych řekl, že je to trošku xenofobie. My Češi prostě máme někdy rádi v tom našem smrádek, ale teploučko." To jsem neřekl a všem, kterých se to netýká, se samozřejmě rád omlouvám. Nicméně pod tímto výrokem, respektive pod jeho transkripcí paní redaktorkou nebo někým v rozhlase, se objevuje poměrně bohatá diskuse. Já si dovolím z ní něco odcitovat: "Většina z nás tu opravdu nechce multikulti společnost" - paní Ivana. "To není xenofobie, to je obrana vymožeností vybudovaných generacemi našich předků"- pan Hantr. "Migrace nás sjednocuje. V Čechách je většinová shoda na tom, nepřijímat sem nezodpovědné lidi, kteří doma nadělali takový nepořádek, že před ním musí utéct" - pan Friski. "Doufám, že tohle řekneš obětem znásilněným negry." Mám toho tady hodně, ale myslím, že není potřeba. Tím chci jenom naznačit, že ačkoliv to, doufám, nikdo z vás neschvaluje, v naší společnosti zkrátka jistý druh xenofobie, a dokonce i rasismu existuje. Existuje tady velmi vyhraněný postoj k muslimům, který není v žádném případě kodifikován nebo nějakým způsobem rozlišen od přístupu k radikálnímu islamismu. Ano, omlouvám se všem, kteří neuvažují tak jako ti, kteří tady takhle do mě se pustili. Myslel jsem přesně tu skupinu lidí, která na mě vylila tento kýbl špíny.
Také děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.
Děkuji, pane ministře. "Koukají na vás tak trošku útrpně nebo skrz prsty, protože sloužíte-li takovéto vládě, kdoví, co jste za charakter. Je to věc, která mě velice deprimovala." Když vás to tak iritovalo, proč jste tu funkci nesložil? Dostáváme se pod palbu, pod špínu toho, co Orbánův režim páchá v Maďarsku." Mně to stačí!
Děkuju, pane poslanče, že jste si dal tu práci vyhledat moje výroky. Oceňuji to velmi. Co se týče mého hodnocení služby pro vládu vedenou Andrejem Babišem, nemám na tom po těch letech co měnit. Když jste se mě zeptal na osobní věc, proč jsem sloužil, když jsem s tím nesouhlasil?
Děkuji a konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací.
Jednalo se o bod My jsme přerušili vystoupení paní poslankyně Niny Novákové. Současně prosím všechny přítomné v sále, aby se ztišili, případně aby si vyřídili vše potřebné mimo jednací sál.
A to vše my máme zahrnuto v tom našem návrhu. A poslední tři - změna zákona o státní sociální podpoře, změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a změna zákoníku práce. V závěru bych si tedy dovolila říci, doufám, že jsem to tím také zdůvodnila, že nemohu podpořit to, aby novela občanského zákoníku šla do druhého čtení. Tím nijak nevymlouvám ostatním, aby to nepodpořili . Byla bych ráda, aby to bylo buď vráceno k přepracování, anebo aby to nepostoupilo do druhého čtení.
S přednostním právem se hlásí pan poslanec Bernard.
Velmi stručně. Opravdu za mě osobně, já jsem byl překvapen, že jsme to takto zvládli s trochou grácie.
Děkuji. Prosím dalšího z řádně přihlášených a to je pan poslanec Šimon Heller. Není zde, takže já si ho odmažu. Já bych poprosil všechny přítomné v sále, aby se ztišili. Ještě jednou prosím, kolegyně, kolegové.
Prosím, neberte některé mé protiargumenty jako útok. Je to skutečně zamyšlení nad tím, co jsem slyšel. První takovou oblastí je institut manželství, jeho délka trvání a odkazy na historii. Bezesporu je manželství dlouholetý institut, ale také je to bezesporu institut, jehož právní rámec se za tu dobu výrazně proměnil. A když už tu byly vzpomínány některé historické události, respektive období, respektive období pojímání manželství, myslím, že většina z nás by v některých těch etapách nechtěla žít. Druhá otázka, která tu často zaznívá, je otázka rolí a výchovy. Myslím, že především na roli, přijmu-li tedy tento koncept a termín, na roli ženy a jejího postavení je vidět, že se mění, že to právě není něco, co je stabilní v historii, co má svůj vývoj, a já pevně doufám, že všichni ho hodnotíme jako pozitivní. Souhlasím bezesporu s tím, že výchova je spojena se vzory. Souhlasím, že dítě se má potkávat se vzory různými. Ale děti nežijí v izolaci. Potkávají se s nimi ve své širší rodině, potkávají se s nimi v místní komunitě, ve školce, na hřišti, ve skautu, v jiných volnočasových aktivitách. Ze své rodiny, a to mám jednoho z rodičů nevlastního, si odnáším, že rodiče jsou milující, podporující, pečující a předávající hodnoty a že já mám být slušný, poctivý, přemýšlivý, pracovitý.
A je přece trochu legrační při rozpočtovém vědomí toho, jak to funguje, říkat, že krajská ředitelství mají nějaké vlastní peníze, rozpočty a podobně. No to je přece rozpočet policie! To je přece rozpočet vnitra! Jak to mentálně od sebe oddělujeme? Krajská ředitelství mají nějaké zvláštní peníze a to nejsou finanční prostředky Ministerstva vnitra? To není z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra, to, co dostává policie a co dostávají jednotlivá krajská ředitelství? To je přece rozpočet policie. Já říkám ano, je to tak velký rezort, že ty peníze se tam najdou za nás vždycky. My ty peníze vyplácíme každý měsíc, najdou se i do budoucnosti. Ano, to chceme, to je naše společná ambice. Ale neoddělujme rozpočet krajských ředitelství od rozpočtu Ministerstva vnitra. Jedno a totéž to jest.
Tak pane ministře, znovu, co mi píšete v odpovědi na písemnou interpelaci. Pro následující období do konce roku 2023 aktuálně Ministerstvo vnitra ani Policie České republiky nedisponují potřebnými finančními zdroji na zajištění vyplácení příspěvku na stravování. Já po vás chci odpověď, kdy budou disponovat a kdy přinesete jako vláda novelu rozpočtu na rok 2023 a garanci, že v tomto návrhu budou finanční prostředky na stravování policistů.
To je první věc. Druhá věc. Odpověděl jsem, jenom se musíme poslouchat. Říkal jsem, že během měsíce července, můžeme si to zkontrolovat, ten systém bude nastaven tak, abyste i vy byla spokojená. Na druhou stranu to, co já jsem říkal v té své odpovědi, je prostě to ano, ano, 300 milionů korun navíc do rozpočtu znamená, že ta situace bude přehledná, jednodušší a ty peníze budou transparentně určeny na tento účel a nebudou se muset hledat jinde v rozpočtu policie tak, jak to činíme doteď. Ale to nikdo nepopírá, tady žádný rozpor není. Já pouze říkám, neoddělujme uměle rozpočty krajských ředitelství od rozpočtu vnitra. To je rozpočet Ministerstva vnitra a v tom jsme vždycky ty peníze na stravovací příspěvek našli. Ale jasná odpověď - v rámci července.
Já pořád nechápu. Vy asi nevíte, že už jsme v roce 2023, že už bude červenec, a že jestli se tady bude schvalovat novela rozpočtu na rok 2023 - jestli se vůbec bude schvalovat - tak jak dlouho to bude trvat. To jste mi do současné chvíle v rámci těch vašich vystoupení nedal.
Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Hubert Lang. Prosím, máte slovo. Děkuji za dodržení času. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Já musím ještě zareagovat na to, co tady teď v tuto chvíli říkal můj kolega Hubert Lang. To znamená, že i toto bude velký problém, a nevím vůbec, do současné chvíle se k této věci vůbec ministr vnitra nevyjádřil. No a já nevím, jestli ještě pan ministr bude reagovat, já si počkám, ale zatím musím konstatovat, že jsem odpověď od něj neobdržela. Nevím, kdy tedy bude, jestli vůbec bude, novela rozpočtu na rok 2023 předložena.
Nevím, mám tady dost svědků, kteří snad vnímají a vnímali, že se pokouším od začátku odpovídat, reagovat. Já už jsem myslel opravdu, paní poslankyně, že teď reagovat nebudu, protože jsem měl pocit, že všechno důležité a podstatné řečeno bylo. Byl jsem k tomu vyzván, považoval bych za neslušné tuto výzvu ignorovat.
Mám zde tři faktické poznámky. Pane poslanče, prosím.
Vážení páni ministři, vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, velice oceňuji ten klidný a věcný tón, ve kterém probíhá tahle velmi důležitá debata. Ale prosím vás, jedná se o důležitou věc, je to institut manželství, který souvisí úzce s institutem rodiny, souvisí úzce s výchovou dětí, vnuků, budoucích generací. Nezapomínejme stejně tak na velmi důležitá práva právě dětí, vnuků, těch, kteří žijí v tom manželství jako svazku muže a ženy a autenticky si váží tohoto svazku právě v této podobě. Ne všechno, co tady bylo dlouhou dobu, je špatné. Ne všechno je třeba za každou cenu inovovat a nahradit něčím novým. Takže jenom nabádám k takové větší opatrnosti v argumentaci a především v přemýšlení, abychom byli racionální. Děkuji moc za pozornost.
Také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Peštová, připraví se pan poslanec Haas. Paní poslankyně, prosím.
Prostě tady se bavíme o tom manželství pro všechny. Ale je pravda, že tady bylo řečeno mým předřečníkem, že je připravená novela, kterou připravil pan poslanec Navrátil, prostřednictvím paní předsedající, plus další poslanci, která toto řeší. A je tu ta legislativa. A ve své podstatě pouze upravuje to, že se něco rozšiřuje. Teď je to manželství a rozšíří se to o manželství pro všechny a ve své podstatě se nic neděje, jenom tím názvem. Takže už ve své podstatě ty pozměňovací návrhy, které vy říkáte, by přebilo to, co tady je předkládáno. A o tom tady ta diskuse je, myslím tím po té legislativní stránce. Já chápu obsah, co vy chcete, ale toto legislativně není dobře.
Děkuji za dodržení času. Nyní je na řadě pan poslanec Haas a připraví se pan poslanec Juchelka.
Děkuji mnohokrát za slovo, vážená paní předsedající. Já jsem své věcné argumenty, své osobní, sdělil už minule, tak s nimi opravdu nebudu zdržovat. Proč se ptám? Já jsem zaznamenal včera velký rozhovor kolegyně Báry Urbanové pro iRozhlas. A já si vážím srdcařů, kteří táhnou nějakou skupinu, takže beru opravdu třeba kolegyni Urbanovou jako srdcařku řekněme té skupiny zastánců manželství pro všechny. Ale jestli můžete aspoň naznačit, kde třeba leží ty kompromisy, které pro vás jsou přijatelné, a kompromisy, které pro vás přijatelné nejsou? A já to budu zcela respektovat. Děkuju moc.